I v letošním roce pokračuje rychlý růst úvěrové dynamiky a cen nemovitostí. Tento společný pohyb označujeme za spirálu mezi cenami nemovitostí a úvěry na jejich pořízení. Zde bych chtěl upozornit na to, že varování o dopadu přísnějších limitů LTV, čili hodnota dluhu k hodnotě zástavy, z jara 2017 po jejich dubnovém zpřísnění se nenaplnila. V roce 2017 byl poskytnut rekordní objem nových úvěrů na bydlení. Objemy skutečně nových hypotečních úvěrů zůstávají vysoké a za období leden až srpen se meziročně zvýšily. Při zhruba 15% nadhodnocení cen bydlení, které indikuje náš model, představují stávající limity LTV z hlediska ČNB dostatečné pokrytí potenciálních rizik bankami na hraniční hodnotě. Zároveň pozorujeme, že řada úvěrů má z hlediska dluhu či splátek dluhu v poměru k výši příjmů žadatele výrazně rizikovější charakteristiky. Současně se ale poskytovatelům, čili bankám, umožňuje pokrýt specifické případy v režimu 5% výjimky.
Děkuji.
Já děkuji za přesné dodržení času a nyní pozvu do rozpravy pana poslance Jurečku.
Chtěl bych tady trošku přiblížit pár faktů a souvislostí. Když jsem nastupoval na Ministerstvo zemědělství v roce 2014, tak byla průměrná velikost farem tehdy 148 hektarů, dneska jsme na průměrné velikosti farmy 130 hektarů. Když se podíváte na všechny ostatní státy v EU, snad asi s výjimkou dvou, tak u všech ostatních průměrná velikost farem roste. Nicméně když se podíváme na situaci v ČR, tak já jsem o tomto problému mluvil s členem Komise a předsedou DG Agri Philem Hoganem. Někdo tady zmiňoval z mých kolegů, že jsme snad jediní kromě Slovenska. Musím říct, že v zemích bývalého východního Německa všechny spolkové země tu pozici mají stejnou jako my. To znamená, odlišme tady například Slovinsko, které má průměrnou velikost zhruba 9 hektarů, od České republiky a ty hranice dejme v nějakých intervalech.
Já také děkuji a nyní prosím s faktickou poznámkou pana poslance Ferjenčíka a poté s přednostním právem předseda Stanjura.
A to je to, co my kritizujeme.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Jurečka a prosím o případně méně jednání na plénu Sněmovny, které nesouvisí s projednávaným bodem.
Budu mluvit k paní ministryni. To tedy nejsme! Malé země, to jsou ty daňové ráje. Podívejte se, jakou mají sílu! To jsou určitě menší země, přesto to mohou. Ale já jsem se přihlásil a chtěl bych vystoupit k té vlajkové lodi reverse charge. To je programový prvek hnutí ANO, který si prosadilo, a já se ptám: proč jste se neptali těch ostatních, proč jste s námi o tom nevedli debatu? My tam vidíme mnohá rizika.
S vědomím této odpovědnosti jsme tedy hledali ty změny, které by rozpravě vyhověly. Toto tedy napříště by mělo být tak, jak jsme nyní zvyklí, zachováno. Respektuje se kariérní systém, respektuje se i tedy ta možná námitka politizace v případě výměny politické reprezentace. Prosím, aby se kolegové nebo kolegyně předčasně neděsili. Ten důvod je jednoduchý. Nadále však by neměli tito náměstci žádnou služební kompetenci. Ta by nadále zůstala v rukou státních tajemníků a ministra. Pokládám tuto změnu tedy za žádoucí a za respektující to, co každý zákon o státní službě má respektovat. Existuje zde politická linie správy státu a státně služební linie správy státu, ani jedna není horší nebo lepší, obě musí být funkční a také politická linie správy státu musí mít možnosti, aby byla vykonávána funkčně. Dlužno také dodat, a také toto bylo zveřejněno v mediálním prostoru, že se o tuto úpravu v konzultacích zajímala také Evropská komise. To je tedy představení pozměňovacího návrhu, ke kterému se následně budu hlásit v podrobné rozpravě.
Děkuji za slovo. Už tady o tom běžela několikrát debata. Proto se omezím jenom na ty hlavní argumenty, které už jsem říkal. Pro nás je ten rozpočet příliš velký, a to zejména když vezmeme v úvahu, že jedna z poměrně velkých zemí odchází. Dalším problémem, tím vážným, pro nás je to, že Evropská unie chce zavést vlastní zdroje. Zejména je pro nás problém ten konsolidovaný základ daně právnických osob. Ale i to obchodování s emisními poplatky i poplatky za odpadové hospodářství jsou věci, se kterými nesouhlasíme. Pro nás by bylo lepší zvýšit příspěvek jednotlivých národních států než zavádět jakékoliv vlastní zdroje. Ale říkáme, Evropská unie se v tomto případě měla zaměřit především na úspory. Dalším problémem je pro nás snaha podmiňovat čerpání peněz pravidly právního státu. Vidíme, jakým způsobem se tyto věci v současné evropské realitě odvíjejí, a já v tom nevidím rovněž nic pozitivního. Rovněž souhlasím s tím, že tato stávající Komise až příliš spěchá. Mohli jsme to vidět jak na úrovni evropského výboru, tak při našich cestách do Evropského parlamentu. To mě také nenaplňuje přílišnou důvěrou. Jinak, vážený pane předsedající, ještě bych se rád přihlásil do podrobné rozpravy, protože jsem při tom prvním projednávání načetl v obecné rozpravě usnesení, které se týkalo Maďarska. Vzpomeňme si, že jsme tento bod otevřeli ve chvíli, kdy Evropský parlament schválil žalování Maďarska.
My si nemyslíme, že by Evropská unie a Evropská komise zejména měly mít vlastní příjmy. Ten národní prvek tam má být zachovaný. Je to záležitost, která by naprosto zásadním způsobem měnila parametry. Takže ta diskuze o tom, že by Evropská komise, potažmo Unie měla vlastní příjmy, je tak trochu lichá, protože minimálně Česká republika, pokud vím, se k tomuto staví negativně.
Ona vyhovuje někomu, ale můžeme na ni velmi doplatit, pokud budeme na zastropování trvat. Polsko má úplně jinou strukturu zemědělství. A nám se může stát, že pokud na tom budeme takto trvat, tak o ty uříznuté peníze, pokud nenabídneme nějakou jinou variantu, přijdeme. Myslím si, že je to tak v pořádku.
Nyní faktická poznámka pana poslance Mariana Jurečky. Ještě předtím, než přistoupí k mikrofonu, omlouvá se pan kolega Čižinský od 16.30 do konce jednacího dne.
Tolik faktická poznámka. Ono to není úplně černobílé. Je potřeba tady zmínit jednu věc. A bavíme se o hektarech, u té farmy zhruba 255 hektarů a více. A ta jsou opravdu jiná, než jsou někde ve Slovinsku nebo například v některých jiných členských menších státech.
Nejdříve předseda poslaneckého klubu pirátské strany.
My se tady neustále potkáváme s velkým problémem, že některé státy jsou prostě, pokud jde o daňovou legislativu v Evropské unii a korporátní daň, černí pasažéři.
Takže i na zasedání NATO jsem to osobně prezidentovi Trumpovi vysvětloval, že musíme mluvit o nominálních částkách. Já osobně Frontex navštívím 15. října a budu s nimi o tom diskutovat. No a všechno to dlouho trvá. Vláda nepodporuje ani povinné zastropování přímých plateb. To znamená, že tam máme jasnou pozici. My máme také výhrady k navrhovanému systému propojení čerpání evropských fondů s posuzováním principů právního státu. My si myslíme, že návrh by významně posílil pravomoci Evropské komise oproti členským státům. A taky vláda nepodporuje návrh Evropské komise na zavedení nových zdrojů pro financování rozpočtu EU. Tyto zdroje by nám zkomplikovaly systém financování rozpočtu EU a mohly by přinést i posílení pravomocí Evropské komise při kontrolách výběru těchto zdrojů. Takže v minulosti naše vláda, nevím proč, měla jednu prioritu, my jich máme několik a na každou prioritu můžeme mít jiné spojence a s nimi také mluvíme. Principiálně nemám rád měkké programy, různé konference, workshopy. Já si myslím, a naše vláda přišla s víceletým investičním plánem a my tady potřebujeme investovat stovky miliard. A skutečně v situaci, kdy nejsou pracovní síly v žádných profesích, tak je potřeba si skutečně říct, koho chceme vlastně rekvalifikovat a proč vůbec čerpáme nějaké měkké programy. Podle toho vidíme, jak ta Komise funguje. A my tam mluvíme nahlas a jasně a navrhujeme věci, které si myslím jsou velice racionální. Takže o tom rozpočtu určitě bude ještě řeč.
A svého stranického kolegu předběhl faktickou poznámkou pan poslanec Mikuláš Ferjenčík.
Zvyšující se poptávka po práci se současně projeví i v pokračujícím rychlém růstu mezd. V dalších letech by však mělo postupně zvolňovat. Celkové inflační tlaky související zejména s výraznou dynamikou mezd zůstávají silné a krátkodobě ještě dále vzrostou. Zároveň se zastavilo protiinflační působení dovozních cen vlivem nedávného mírného oslabení kurzu koruny. Inflace se proto bude dle naší poslední prognózy do poloviny roku 2019 nacházet v horní polovině našeho tolerančního pásma, to jest nad dvěma procenty. S touto prognózou je konzistentní pokračující zvyšování úrokových sazeb směrem k jejich dlouhodobě neutrální úrovni. Podle prognózy se kurz koruny po dočasném oslabení vrátí k posilování. Podle naší prognózy by tak kurz měl někdy v prvních měsících roku 2019 posílit až pod úroveň 25 korun za euro. Bankovní rada na svém srpnovém měnovém zasedání vyhodnotila rizika prognózy inflace na horizontu měnové politiky jako vyrovnaná. Dalším zdrojem vnější nejistoty identifikovaným naší prognózou je nárůst protekcionistických opatření ve světovém obchodu. Děkuji vám za pozornost.
Dobrý den.
Ano, vidím, pana poslance Zbyňka Stanjuru. Pane předsedo, máte slovo. Pan guvernér odpoví v rozpravě na dotaz.
Není to ani možné. De facto v malé otevřené ekonomice je tolik možností, kdy dochází k určitým vlivům zejména externím. Jsou tam samozřejmě položky, které v té inflaci vůbec nejsme schopni ovlivnit, jako regulované ceny, jako komodity typu ropa, elektrická energie, do jisté míry potraviny a některé další. Takže my to, že jsme mírně nad naším nominálním inflačním cílem, nepovažujeme za žádný zásadní problém. V posledním měsíci se to ukázalo i ve statistice, kdy se výrazně oživila ta tzv. jádrová inflace, která je tvořena zejména neobchodovatelnými položkami, dá se zjednodušeně říct zejména cenami služeb. Čili je to výrazně domácího původu. A samozřejmě to souvisí s tím výrazným růstem mezd a následně spotřeby. My samozřejmě na to reagujeme i tím zvyšováním postupným, pomalým zvyšováním sazeb.
Prosím, máte dvě minuty.
Tím se neuzavře obecná rozprava.
Takže já bych tímto ukončil dnešní jednací den. Neukončuji obecnou rozpravu, ukončuji pouze jednací den.
A ten izraelský radar byl levnější. Teď to dokonce vyšetřuje policie. Takovéhle absurdity, ano. Takže my to řešíme, prosím vás, Takže neříkejte, že neplníme závazky. A zkuste to pochopit! Když ten Trump to pochopil, tak snad to pochopíte i vy.
Děkuji panu předsedovi vlády za jeho vystoupení a jsou tady další čtyři faktické poznámky a potom přednostní právo paní ministryně.
Děkuji, pane předsedající. Pane premiére, členové vlády, vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych v této diskusi vystoupil jako pravděpodobně jeden z velmi mála praktikujících zemědělců v této Sněmovně, drobných praktikujících zemědělců, a také jako člověk, který byl na vojně a ví něco o armádě. Sice málo, ale přece. Co se týče zastropování zemědělských dotací, tak je absolutní pověra, že toto zastropování něco zachrání. Většina farem, které fungují v České republice, jsou farmy většího rozsahu. A pokud chcete těmto farmám skutečně zaříznout živobytí, zastropujte dotace. Tady je pořád takový základní dialog, jak jsem pochopil z předchozích příspěvků, mezi závazky někoho někam a náklady na vlastní obranu České republiky. A ty já považuji za prioritní.
Děkuji panu kolegovi Kobzovi za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Peksa, připraví se pan poslanec Stanjura s faktickou poznámkou.
Pane premiére, já bych chtěl říct jenom dvě věci, které mi připadají důležité. Já nejsem příznivcem přepočítávání zapojení do obrany pomocí peněz, protože si myslím, že to není rozhodně jediný vypovídající údaj. Druhá poměrně důležitá věc. Pane premiére, prosím, rozdejte svoje telefonní číslo vašim poslancům na výboru pro evropské záležitosti, protože oni nevědí, že mají podporovat zdanění velkých korporací, jako je Google a Facebook.
Ještě než vám dám slovo, požádám Sněmovnu o klid, aby bylo slyšet. Děkuji.
To nevadí. Taková jednoduchá otázka. Kdo pět let vede resort obrany? Která politická strana nebo politické hnutí už pět let vede resort obrany? Není to náhodou hnutí ANO? Tak ten taky ten telefon potřebuje, aby zjistil aspoň, kdo má který resort na starosti. My přece víme mnohem lépe, jaké programy vypsat a které ne. A to období je mimořádně dlouhé, sedm let, a potřebujeme taky mít volné ruce, abychom byli schopni v průběhu těch sedmi let přesouvat peníze z programu do programu. A určitě budeme podporovat snahu omezovat měkké projekty na úkor tvrdých projektů. Já také nejsem příznivec konferencí.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já si myslím, že s panem premiérem se shodneme skutečně na tom, že nejde jenom o celkovou částku, ale taky jde o to, jak ty peníze vynaložíme. Ale možná, kdyby tady vystoupil ministr obrany, tak by nám řekl, jak je česká armáda připravena a jak dlouho je schopna v případě napadení, nedej bože, bránit tuto republiku. Prostě nejde jenom o ty peníze, jedná se prostě o to, že máme skutečně prokazatelně velké rezervy v obraně naší vlasti. To je naše obrana, to je naše vlast, to jsou naši lidé. Takže mluvit o tom, máme nějaké závazky... Máme závazky, ale to je kolektivní obrana. A ta kolektivní obrana je prostě levnější, než kdybychom spoléhali pouze a jenom na sebe. My v té kolektivní obraně, my tam máme velké rezervy a nejsme schopni v plné míře bránit sami sebe a nejsme schopni dostát těmto závazkům. A co se týče těch vynaložených a nevynaložených prostředků. Ale je to hnutí ANO, které už pátým rokem řídí Ministerstvo obrany!
Já to vezmu velmi zkrátka. Chtěl jsem jenom připomenout, že zrovna slavíme výročí, kdy jsme se taky spolehli na kolektivní ochranu a nakonec jsme v tom zůstali sami. To znamená, v první řadě se musíme spoléhat sami na sebe a potom teprve na kolektivní obranu, protože v obráceném gardu v tom vždycky nakonec zůstaneme zase sami. Takže toto poučení z dějin určitě nesmíme opomíjet.
Garanční výbor. Já si myslím, že procesně by v tuto chvíli bylo správné vrátit návrh zákona k novému projednání do výboru. Prosím pana předsedajícího, aby zaregistroval tento můj návrh, který samozřejmě může být hlasován, není to procedurální návrh, je to návrh, jak se zachovat po skončení obecné rozpravy, ale myslím, že bychom po skončení obecné rozpravy měli hlasovat o tom, aby návrh zákona byl vrácen výborům k novému projednání. To je první procesní poznámka, kterou mám. Protože tam byla jednoznačná většina, která říká: Tyto pozměňovací návrhy jsou správně. Pokud by to mělo být náhodou schváleno, tak v jejich znění, ale stále se ještě nenašla většina, která by doporučovala i v tomto znění schválit návrh zákona jako celek. Já to prostě pokládám za nekorektní vůči výborům. To se v řadě případů může stát. A nyní bych se chvilku ještě přece jenom vrátil k samotnému návrhu, když jsem prošel ty procedurální otázky. My požadujeme stále více funkcí. Nějaké formální vzdělání. A státní služba je toho typickým příkladem. Abychom pak vždycky po roce, po dvou řekli: No ale máme tam spoustu zaměstnanců, kteří to nesplňují, tak dáme výjimku. Nebo dáme výjimku deseti let, kdy se to má dostudovat. Výsledek je jediný: Buď ty výjimky stále prodlužujeme, pak jsme to tam neměli dávat vůbec, anebo samozřejmě nutně vedeme, a všichni si pak stěžujeme na to, že to školství je čím dál tím horší, vedeme k tomu, že každý musí mít nějakou libovolnou vysokou školu, nebo v některých případech střední, alespoň maturita, kterou si má dodělávat posléze při zaměstnání. Nebo nám stačí, že ti lidé jsou schopni, že ti lidé to vykonávali? Tak to vzdělání škrtněme! Ale necpěme celý systém do toho, že každý musí mít formálně nějaký diplom, protože víme, co to v závěru dělá. Tak to je prosba, kterou bych měl. A ono to samozřejmě souvisí bohužel s celým návrhem zákona. Místo toho, aby se udělala nějaká zásadnější revize státní služby. A já jsem to tady říkal v prvním čtení a byl bych velmi pro zásadnější revizi státní služby. Pojďme si říct, jak to má vypadat, pojďme si říct, že to je opravdu jenom ten odborný aparát ministerstev, který rozhoduje ve správním řízení. Tohle všechno já bych samozřejmě podepsal, řekl bych, tak je to správně, odpolitizujme tu státní službu. A přichází nové vedení, proběhly volby, přichází ministr, přicházejí s ním náměstci, kteří úkolují, kam ten resort má směřovat. To by se mi líbilo. Ale k čemu jsme dosměřovali? Zkusíme prolomit úplně všechno, zkusíme říct, že stačí první kolo, z prvního kola se nemusí vybrat žádný vítěz, a ve druhém kole už máme úplně otevřené řízení, do kterého můžou nastoupit naši kamarádi ze známých a spřátelených firem. Pokládáme to za koncepční a smysluplné řešení? Zlepšili jsme tím nějak tu státní službu? Nebo jsme to jenom tak jako trošku ošidili, protože říkáme, ono to tak funguje, ono to funguje až po ty nepolitické náměstky, ale současně připouštíme, že ti nepolitičtí náměstci, že u nich to tak úplně nefunguje, protože to už jsou ty vysoké funkce, které bychom si chtěli, když přichází nová vláda, vyměnit. Já s tou tezí souhlasím, že nová vláda si má vyměnit náměstky. Tak to jsou asi ty nejzásadnější výhrady, které mám a které, mám dojem, že by měly vést k tomu - pojďme vrátit návrh zákona výboru k novému projednání. A tohle je jedna z typických norem, kde touto cestou směřujeme. Zase všechna pravidla a sto výjimek.
Přeji hezký večer.